Samozřejmě že každý ředitel se chová tak, jak se chová. Ale to přece není cílem. Cílem je, aby zde byla co nejkvalitnější výuka a nemuseli jsme se starat o to, jestli máme dostatečný počet žáků, abychom tu výuku mohli zafinancovat. Velice si vážím toho, že ministerstvo přistoupilo k financování platů zaměstnanců, a to přesně podle mzdových inventur. My jsme vždycky na začátku roku dělali mzdovou inventuru, ale byla nám k ničemu, protože jsme dostávali podle limitovaného počtu, závazného ukazatele počtu pracovníků průměrnou mzdu na tyto pracovníky. A to ředitel musí zafinancovat, musí tyto zdroje mít. Dneska jsem se zúčastnila kulatého stolu a velmi mě potěšil přístup odborné veřejnosti k této reformě, která kvitovala to, že se k reformě nedostává až v momentě, kdy je hotová, kdy je napsaná, ale měla šanci se na této reformě podílet. Doufám, že všechna tato úskalí v době té diskuze budou vyeliminována, ale jak se nám to podaří, to se ukáže až v momentě, kdy reforma vstoupí v účinnost a projde praxí.
Prosím, máte slovo.
Reaguji na vystoupení předřečníků, ale jednu poznámku si neodpustím. Školství je priorita této vlády. Kapitola v rozpočtu, kterou dostává Ministerstvo školství, patří k největší, z toho největší část jde na regionální školství, jehož financování tady teď diskutujeme. Podívejte se, jaký je zájem kolegů paní ministryně Valachové z vlády o tuto otázku. Nulový. Já chci reagovat na to, co tady říkal velmi správně pan kolega Rais.
Připraví se pan poslanec Karamazov.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o potřebě změny financování regionálního školství se mluví x let. Stávající systém má totiž řadu nedostatků, nakonec už se tady o tom dnes mluvilo, které se negativně projevují v kvalitě vzdělávání. Honba za žákem, snaha o maximální naplnění tříd, to všechno vede především u středních škol k tomu, že je do maturitních oborů přijímán každý bez ohledu na jeho znalosti, studijní předpoklady a zájem o obor. Pokles nároků na přijímané uchazeče se pochopitelně projevuje i v průběhu studia a také při závěrečném výstupu. Celkový pokles úrovně - a zdůrazňuji, že nejde jen o střední školství, ale i o školy základní - se následně projevuje i na vysokých školách, odkud zaznívají nářky na úroveň přijímaných studentů. Chci v této souvislosti upozornit na to, že nelze za tento stav obviňovat učitele, a to jakéhokoliv stupně. Byli a jsou to právě kantoři a kantorky, kteří přes problémy, zvyšování administrativy a komplikace, které na ně byly kladeny, berou své povolání jako srdcovou záležitost a dávají svým žákům, studentům a učňům maximum. K tomu je třeba připočíst už zmíněné finanční ohodnocení pedagogických a nepedagogických pracovníků škol. O nepedagogických pracovnících ani nemluvě. Ti berou často plat ve výši minimální mzdy. Současný systém financování způsobuje také výrazné rozdíly poskytovaných finančních prostředků školám v rámci jednotlivých krajů, i o tom tady dnes byla řeč, které přistupují k jednotlivým školám značně odlišně. Přitom se jedná o srovnatelné školy, ať už jde o druh, stupeň, velikost, naplněnost tříd, skladbu pedagogického sboru a podobně. Stěžují si ředitelé i učitelé, jejichž platy v součtu nárokových i nenárokových složek se liší o tisíce korun měsíčně. Proto podporujeme předložený návrh změny financování tak, aby financování mateřských, základních a středních škol bylo na stejné úrovni na celém území České republiky, nebo bylo stejné, aby byla centrálně nastavena závazná pravidla a kritéria. Kombinovaný systém financování, v němž se zohledňuje nejen počet žáků, ale je nastaven také na třídu učitele a na financování podle odučené práce, podle rámcových vzdělávacích programů. Nutnost změnit stávající systém financování regionálního školství je tedy zřejmá a potvrzuje to i odborná veřejnost. Ti všichni se shodli, že změna je potřebná, a předložený návrh podporují. Ocenili snahu ministerstva o diskusi k danému problému a možnost zapojit se od počátku do připravované reformy. Zároveň se však netajili některými výhradami, které se dále diskutují a které by měly být dořešeny v průběhu legislativního procesu. S většinou těchto připomínek se ztotožňuji, a proto podporuji prodloužení lhůty mezi prvním a druhým čtením, tak aby vznikl dostatečný prostor na prodiskutování a doladění potřebných úprav. Na čem se všichni zástupci asociací a sdružení shodují, to je otázka celkového objemu finančních prostředků určených na vzdělávání. Zdaleka nedosahujeme procenta hrubého domácího produktu, které vydávají do kapitoly školství vyspělé země. Je bezpodmínečně potřeba upravit střednědobý plán financování školství přijatý minulými vládami, který by v současné podobě stav ještě zhoršil. Podle našeho názoru musí za vzdělávání zodpovídat stát, to znamená i za jeho financování. Proto považujeme návrh na posílení kompetencí Ministerstva školství v této otázce za opodstatněný a naprosto správný. Jak jsme se mohli přesvědčit i na již zmíněné diskusi u kulatého stolu, s tímto návrhem souhlasili i představitelé krajů a dalších subjektů. S tím také souvisí nastavení parametrů financování podle rámcového vzdělávacího programu tak, aby bylo skutečně zaplaceno vše, co se musí odučit, a aby bylo umožněno také dělení tříd v různých vyučovacích předmětech. Ale jinak samozřejmě dělení tříd podporujeme. Osobní výhradu mám k tomu, že změna financování se má dotknout pouze veřejného školství a soukromé a církevní školy mají zůstat mimo. Podobnou výhradu mají určitě i poslanci z pravicových stran, ale pochopitelně z opačného úhlu pohledu a představy řešení. Podle mého názoru by soukromé i církevní školy měly být až na určité výjimky financovány z vlastních peněz a ne ze státního rozpočtu.
S přednostním právem se ještě hlásí pan zpravodaj, který chce modifikovat svůj procedurální návrh.
Dobrý den, dámy a pánové. Takže toto je můj procedurální návrh.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem dotačního programu Centra odborné přípravy, dále jen COP.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 Z výše uvedených důvodů je potřebné podpořit vybavení center odborné přípravy kvalitními učebními pomůckami investičního charakteru za účelem zkvalitnění odborné výuky žáků a studentů středních a vyšších odborných škol, a tím zlepšení odborné dovednosti nezbytné pro výkon povolání. Centra odborné přípravy - školy s výše uvedenými obory vzdělání byly vybrány výběrovou komisí na národní úrovni podle stanovených výběrových kritérií na základě nominace krajů. Prosím pěkně o podporu tohoto materiálu.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
Děkuji panu zpravodaji.
Hezký dobrý den, kolegyně a kolegové, pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi říct pár slov k tomuto materiálu, který se týká zajištění kvalitních učebních pomůcek.
Myslím si, že tady by to právo mělo zůstat pouze občanům České republiky. Skutečně, ta úprava by mohla vést k tomu, že by zákon nakonec mohl být zbytečný. Řekli by: my jsme se tady sešli proto, že je to spontánní reakce. A ta pravidla, která my stanovujeme právě proto, aby například byla zabezpečena ochrana zdraví a života třetích osob, by nezafungovala. Určitě by nebylo tragédií, pokud by byl schválen ve verzi Senátu, ale rozhodně si myslím, že by přinesl více komplikací, než kolik jich má ten návrh sněmovní. Ten je do značné míry technický. Reaguje na praxi, která tady od roku 1990 je. Ale to bohužel nevyřeší žádný zákon, protože regulujeme lidské chování a to je velmi proměnné.
Zeptám se pana navrhovatele, zda si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.
Děkuji. Konečné rozhodnutí je samozřejmě v rukou Poslanecké sněmovny. Návrh Ministerstva vnitra, nebo názor na pozměňovací návrh Senátu je neutrální.
Proto jsme tam doporučili přijetí této úpravy. Takže nyní bude na nás, pro kterou verzi se rozhodneme.
Otevírám rozpravu. Zeptám se pana senátora, zda má zájem vystoupit. Tváří se, že ano. Tak prosím máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, páni ministři, dovolte, abych vás pozdravil, popřál vám pěkné odpoledne a v krátkosti odůvodnil usnesení Senátu, které Senát přijal na své 25. schůzi konané 15. června. Přijal tento pozměňovací návrh, který v zásadě obsahuje vypuštění odčinění nemajetkové újmy z kompetence správních orgánů při rozhodování o přestupcích ve všech ustanoveních návrhu nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Chtěl bych tento návrh zdůvodnit pěti důvody. K rozšíření došlo až v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 17. března. Bude zde jistě zdrojem nárůstu administrativní i finanční náročnosti, se kterou však není počítáno.
Děkuji za slovo. Zvláště v dnešní době, když víme, jaká situace na trhu v zemědělství je. A proto pro dosažení tohoto stavu je nezbytné podniknout veškeré kroky, včetně tohoto dotačního titulu, který ministerstvo předkládá. Takže dámy a pánové, já vás budu žádat o podporu.
Takto to schválil zemědělský výbor na váš návrh - 400 milionů korun. Ale na kapličky chcete dát, nebo tato vláda dává dvakrát tolik než na místní komunikace. To jsou vaše priority. A nemluvím už o té živočišné produkci. Proto tomu říkám velký medvěd grizzly. Ještě podotýkám znovu - myslím si, že se máte v tuto chvíli orientovat spíše na systémové vyřešení existence středního školství. A tu jim nezajistíme novým strojem ve střední škole. Tu jim zajistíme nižším stupněm byrokracie, vůbec šancí, aby se chytili v oblasti zemědělství.
Děkuji. To byl zatím poslední řádně přihlášený do všeobecné rozpravy.
Mně to vážně nedá, na tohle já musím zareagovat. To jsou takové podpásovky od pana Bendla, to je neskutečné. Je tady poprvé šance sáhnout si na kvalitní učební pomůcku, a tady se to zpochybňuje. A vykládat, že uplatnitelnost absolventů zemědělských škol je nulová, to považuji za drzost. Za absolutní drzost.
S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Milan Urban, po něm pan poslanec Petr Bendl.
Tohle potřebujeme v České republice. Potřebujeme to pro průmysl, který živí tuto zemi, 31 % hrubého domácího produktu zhruba je průmysl. Nemáme odborně vzdělané řemeslníky, nemáme dostatek technických středoškolských profesí, nemáme dostatek vysokoškolských technických profesí. Já si myslím, že by bylo lepší hledat nějaký systémový postup i pro Ministerstvo zemědělství a zemědělské školy, tak jako je to potřeba hledat pro školy technického směru. Toto je nějaká výjimka, kterou asi dokážu pochopit, ale není to správná cesta, aby stát kupovat stroje zemědělským školám. To se na mě nezlobte, tudy cesta nevede.
Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Opálka.
Já už jsem trochu vychladl, ale na margo toho, co tady říkala paní kolegyně předtím - jenom znovu zdůrazňuji, teď nakoupí Prostě je to na první pohled strašně blýskavé a hrozně sympatické: budou mít nové stroje, budou se na nich učit a podobně, to je fantazie. To bych považoval za správné gesto, které bych podpořil. Prostě peníze jsou na všechno. Už jsme na stropech. Tak máme ještě 50 milionů na nákup strojů.

Při jednání se zástupci Ministerstva vnitra při projednávání tohoto zákona jsme i se správními orgány o tom hovořili a oni řekli, že je to sice pro ně zátěž, ale že jsou schopni tuto činnost nakonec vykonávat. Vyrozumívá takového poškozeného a s takovým poškozeným pracuje a stává se účastníkem řízení. A je úplně jedno, jestli ta újma je materiální, nebo nemateriální. Vzniká újma. A jak zmínil pan ministr vnitra, jeho postoj je neutrální, to znamená, správní orgány se umějí poprat s oběma verzemi a bude to ku prospěchu českého práva, byť možná přidáme určitou práci správním orgánům.
Děkuji, pane poslanče. Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Ale je zde evidentně zájem o kontrolu hlasování. Ano. Ptám se, kdo je pro.
Prostě peníze jsou na všechno. Už jsme na stropech. Tak máme ještě 50 milionů na nákup strojů.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Opálka, po něm paní poslankyně Dobešová, po ní pan poslanec Kořenek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, naprosto sdílím rozhořčení paní kolegyně Dobešové, která jako dlouholetá ředitelka zemědělské školy a učiliště ví, o čem hovoří. Ale to jsem nechtěl.
Prosím, pane poslanče.
A tady bychom se měli zamyslet, proč z ekonomických důvodů kraje, předtím asi jiní zřizovatelé, likvidovaly jeden školní statek za druhým. Ten školní statek měl svůj plán, byla tam zohledněna výroba na tu úroveň, jaká byla dána. A já vám řeknu jeden příklad, když kolega Bendl hovořil o tom, že by se měla více využívat praxe v zemědělských podnicích. V zemědělských školách z velké většiny studují synové či dcery farmářů a ty chovy jsou často promořené. Tak daleko jsme došli, milí zlatí.
S další faktickou poznámkou paní poslankyně Ivana Dobešová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Já opravdu mohu potvrdit to, co tady bylo před minutou řečeno. Zemědělské podniky nepřijmou do některých chovů studenty, a pokud tam někoho pustí, tak musí zaručit, že dalších 48 hodin nenavštíví žádný jiný chov a nenavštívil ani 48 hodin předtím. Není to jednoduché. Ani ředitelé těch podniků nechodí například do chovu prasat, protože by tam zanesli nějaké viry. A bohužel opravdu kraje v minulých letech ta hospodářství rušily. A já jsem zažila dobu před osmi lety, kdy mi bylo nabízeno, abych krávy promítala na plátno, protože statek se ruší. To znamená, to je to propojení školy s praxí? A na margo toho, že technika za dva roky zastará? Každá technika zastará. Mohli bychom to říct o dataprojektoru, o interaktivní tabuli, o jakékoliv učební pomůcce. Tenhle argument neobstojí. Pan poslanec Bendl umí hezky mluvit, ale nic o tom neví!
Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Urban, po něm pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Prosím vás, jestli jste to četli, tak Ministerstvo zemědělství chce dát do odborného školství ze svých prostředků 50 milionů na to, aby mohly být dokoupeny nějaké výukové prostředky. Jestli je to traktor nebo cokoliv. Ministerstvo školství dlouhodobě investiční prostředky na tyto věci nedává. Bylo by to velmi příjemné a myslím si, že by to školství obecně prospělo, a hlavně odborné přípravě. Já bych se přimlouval o trošku shovívavosti a naopak bych ocenil snahu ministerstva podpořit svůj segment.
Děkuji panu poslanci.
My potřebujeme propojit technické školství s firmami. Potřebujeme propojit zemědělské školství s firmami. Tak to prostě je. V zásadě říkám, že jsem schopen to přehlédnout, ale systémové to prostě není. Protože to je asi tak 50 rezortů Ministerstva zemědělství z hlediska zaměstnanosti, výkonů a já nevím čeho všeho. O strojírenském a podobně. Ministr financí neuvolňuje prostředky na stejné řešení, které tady nabízí ministr zemědělství. A myslím si, že tohle je třeba řešit na úrovni ministerstev školství, průmyslu, zemědělství a má to mít nějaký systémový charakter. Tohle je sranda, kterou tady můžeme schválit, ale nic to neřeší.
Prosím, pane ministře. Já se velmi omlouvám, páni poslanci, ale faktické poznámky mají přednost.
Takže pro ty, kteří nevědí, schwarz je černý a Schwanz je ocas.
Nevím, jestli jste se ohrazovala vůči tomu, co jsem říkal já, nebo vůči tomu, co říkal pan poslanec Okamura. Nemáme. Máte pravdu, v tom s vámi souhlasím. Nic takového není pravda. Myslím si, že pokud někdo dostane důvěru, tak je to správně. Na druhé straně je také legitimní nástroj referendum k tomu, aby lidé měli možnost vyjádřit svůj názor a svoji vůli. To je vše.
Já jenom krátce - tři věci. Přijměte moji omluvu, dám si pozor. Druhá věc je, že bych chtěl upozornit na ty nesmysly, co tady říkala, vaším prostřednictvím, paní poslankyně Černochová, protože já jsem na rozdíl od vás absolvoval úspěšně senátní volby. Žádné tam není.